Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Prvním řádně přihlášeným je pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Z hlediska obsahového - a tady bych rovnou odkázal na stanovisko Legislativní rady vlády. Podle jejího názoru je protiústavní, nutí poplatníka k součinnosti, aby mu byla uložena sankce. I na to odkazuje nález Ústavního soudu. Já nerozumím tomu a v historii exekutivy to nepamatuji, aby vláda poté, co její Legislativní rada vlády konstatuje, že část zákona je protiústavní, tento zákon v klidu schválila a poslala do Poslanecké sněmovny. Když si vezmu další ustanovení tohoto zákona - důkazní břemeno. Pojem "jmění" mimochodem zákon o daních z příjmu vůbec nezná, takže zřejmě se dá odkazovat, že se myslí pojem z občanského zákoníku, ale na ten tento zákon vůbec neodkazuje. Mimochodem, říká se, že to je zákon o prokazování původu majetku. Přitom jde o soubor úprav stávajících zákonů. Myslím, že by bylo dobré to také zmínit, že nejde o žádný nový zákon, ale pouze se nedokonalým způsobem, bez jasného vymezení, novelizují některé stávající zákony. Ten zákon nic zajímavého nepřinese. A ti, co obcházejí zákony, se usmívají a už se na něj připravují. Mimochodem, ten zákon vůbec neřeší to, co se tady odehrávalo, o čem tady ministr financí často hovoří, to znamená různé majetkové přesuny do zahraničí. Takže ani na tyto pachatele a na tyto podvodníky tento zákon nedosáhne. Takže úplně zbytečná a nesmyslná norma a já navrhuji její zamítnutí v prvním čtení.
Já děkuji panu poslanci Plíškovi. Dalším přihlášeným do rozpravy je paní poslankyně Věra Kovářová.
Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.
Děkuji. Jedná se o legislativně technické změny, které byly načteny v rámci druhého čtení.
Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Za třetí budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Zemka, který předložil v rámci druhého čtení. Stanovisko garančního výboru je záporné.
Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.
Děkuji.
Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.
Nyní tedy máme před sebou poslední hlasování ve věci tohoto zákona, a to je hlasování o návrhu zákona jako celku.
Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupil před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh byl zde v Poslanecké sněmovně probírán již několikrát, proto mi dovolte, abych k jeho uvedení pouze opětovně zdůraznil, že jeho cílem je posílení veřejného dozoru a veřejné kontroly nad finančními toky veřejného zdravotního pojištění a dále také zvýšení efektivity a transparentnosti systému. Chtěl bych vás proto požádat, abyste při posuzování podaných pozměňovacích návrhů podpořili pouze ty, které mohou k dosažení těchto cílů přispět. Principiálně nelze souhlasit zejména s návrhy, které směřují k zásadnímu oslabení role Ministerstva zdravotnictví v oblasti jeho kompetencí. V případě pozměňovacího návrhu výboru pro zdravotnictví se s velkou částí jeho obsahu ztotožňuji, pouze k výborem navrhovanému odmítnutí snížení povinného přídělu do rezervního fondu zdravotních pojišťoven je třeba uvést, že tento úkol vyplynul přímo z usnesení vlády.
Vím, že je pátek, máme za sebou dlouhý týden, ale jsme ve třetích čteních a čeká nás důležité a dlouhé hlasování, tak prosím o vaši pozornost.
Stejně tak je tomu v případě změkčení právní úpravy střetu zájmů u členů orgánů Všeobecné zdravotní pojišťovny, který navíc dále prohlubuje rozdíly mezi touto pojišťovnou a pojišťovnami zaměstnaneckými. V případě snahy o úpravu regulace cen léčiv bych především rád uvedl, že na základě vyjádření zdravotních pojišťoven hrozí v případě přijetí významné finanční dopady do systému veřejného zdravotního pojištění. Co se týče posílení úlohy Ministerstva financí, kompetenční zákon roli Ministerstva zdravotnictví jasně vymezuje, když výslovně uvádí, že ústředním orgánem státní správy pro zdravotní pojištění je Ministerstvo zdravotnictví.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pokud není námitek, nechám o tomto návrhu hlasovat najednou. Žádnou námitku nevidím. Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro předložený návrh úpravy programu. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Já ale opravdu poprosím o klid, jsme ve třetích čteních. Pane ministře, prosím vydržte, až se kolegové ztiší. A ještě než vám dám slovo, dovolte, abych mezi námi přivítala novou ministryni školství, paní ministryni Valachovou. Máte slovo, pane ministře.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlavním důvodem pro předložení návrhu zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi je transpozice směrnice o dodávání pyrotechnických výrobků na trh a prováděcí směrnice, kterou se zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků. Předkládaný zákon tak představuje celistvou úpravu pro oblast pyrotechnických výrobků, který je v současné době upraven různými právními předpisy. S usnesením hospodářského výboru souhlasím, a proto si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o podporu předkládaného návrhu zákona.
Není tomu tak. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Zahajuji hlasování o předneseném způsobu hlasování. Táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Já konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, abyste nás provedl hlasováním.
Stejně tak nemohu podpořit návrhy, které nekoncepčně zasahují do procesu slučování zdravotních pojišťoven. Tato úprava totiž neobsahuje žádné vymezení toho, jakým způsobem by mělo být zajištěno, respektive stanoveno, který zdravotnický prostředek odpovídající potřebám a zdravotního stavu konkrétního pojištěnce je nejméně ekonomicky náročný. Prakticky by tak pojištěnec mohl být nucen k vyšší spoluúčasti při každém výkonu, kdy je používán nějaký zdravotnický prostředek, nejen prostředek implantovaný, jak je v odůvodnění daného návrhu zmiňováno. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že i přes nastíněné množství pozměňovacích návrhů se nám společně prostřednictvím této novely podaří zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění.
Zpravodaj - závěrečné slovo - pokud chce využít přednostního práva, může tak učinit, ale do rozpravy se hlásit můžete.
Dobrý den, dámy a pánové. Mě by zajímalo to stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda obecně by eventuálně na toto téma se dalo v budoucnosti diskutovat.
Prosím, máte slovo.
Dobrý den. Myslím si, že to je transparentnější způsob než dosavadní, kdy o tom v podstatě nerozhoduje nikdo, protože Ministerstvo zdravotnictví na základě žádosti obou slučovaných zdravotních pojišťoven vydá jenom potvrzení, víceméně rozhodnutí, kde posvětí rozhodnutí správních rad. Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, sněmovní tisk 684, se stejným obsahem, který řešil i převod kompetencí o slučování zdravotních pojišťoven na vládu. Pro tento návrh v té době hlasovalo i 60 poslanců sociální demokracie. Vláda se tedy nestaví proti tomu, aby o případném slučování zdravotních pojišťoven rozhodovala ona sama. Já si myslím, že to je velmi důležité stanovisko, a chtěl jsem, abyste ho věděli a ten pozměňovací návrh podpořili.
Děkuji, paní předsedající. Já jsem velice ráda, že Ministerstvo zdravotnictví se nestaví k této myšlence negativně, ale neutrálně. Nicméně na zdravotním výboru bylo náměstkem Filipem řečeno: "My jsme společně se zdravotními pojišťovnami udělali pro Radu seniorů maximum. Navrhli jsme využití fondu prevence pojišťoven. Já tedy musím reagovat. Kdyby byla pravda, že plošné dobrovolné očkování nezasáhne potřebné cílové skupiny, pak využití fondu prevence pojišťoven je naprosto mine. Využití fondu prevence je náročný proces. Nejohroženější jsou pak kohorty s nejnižšími příjmy ohrožené sociálním vyloučením. Těžko si lze představit, že právě tito lidé budou schopni zvládnout proces stanovený fondem prevence. Pan ministr Němeček si na mě za celou dobu neudělal ani deset minut času. Je prý hrozně zaneprázdněn. Takže říkám, snaha byla o nějakou dohodu, leč Ministerstvo zdravotnictví, konkrétně pan Němeček ji nevyužil a pouze manipuluje veřejným míněním. Vše by se mělo dělat podle zdravotního stavu.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Je to samozřejmě o možnosti připlatit si na něco lepšího. Samozřejmě se tam jednalo hlavně o tu ústavní konformitu. Ten nález má číslo 3611, kde se říká, že samotné rozdělení zdravotních služeb hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění na variantu základní, z veřejného pojištění plně hrazenou, a variantu ekonomicky náročnější je v souladu s naším ústavním pořádkem. Čili já si myslím, že k tomu není příliš co dodat. Ten zákon samozřejmě obsahuje obrovskou spoustu velmi pozitivních věcí, které naše zdravotnictví potřebuje, a na druhou stranu, kolegové, v tuto vteřinu spousty mých kolegů léčí, sponzorské dary se vybírají, prostě život jde dál. Zelený strom života, šedá teorie.
Děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Nykla. Připraví se s faktickou paní poslankyně Maxová.
Pěkné dopoledne. Děkuji za slovo. Bavíme se tady o transparenční novele, což je jakási vlajková loď Ministerstva zdravotnictví, o které se mluvilo dlouho. To je splněno. Takže to je fajn, že jsme se posunuli v jedné věci, která je strašně důležitá. Uvidíme, kolik toto přinese. Ale já se chci zeptat pana ministra na tu věc, která rozbouřila tady ty davy, a vím, že se dneska nedobereme pravdy. Ať nám veřejně tady řekne "ano, tato myšlenka je fajn".
Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Maxovou. Připraví se pan poslanec Svoboda.
Jenom v krátkosti. Za mnou se rozčilovali kolegové, že kolega Janulík neodpověděl na to, zdali to bylo konzultováno. Takže oba řetězce se na tom podílely.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Hezký, dobrý den, paní předsedající, hezký, dobrý den, dámy a pánové. To dnešní jednání je skutečně zásadní a průlomové. Musíme rozhodnout o tom, zda naše zdravotnictví bude ufinancovatelné, nebo nebude. Je to velmi zásadní věc. To není otázka nadstandardu. My musíme vydefinovat to, co hradíme ze zdravotního pojištění. To je věc, která je úplně zásadní. Ony existují, dělají se, jenom náš pojištěnec na ně nikdy nedosáhne. Když si řekneme ten jednoduchý příklad nějakého kyčelního kloubu, samozřejmě pojišťovna hradí kyčelní kloub v nějaké hodnotě, v nějakém nákladu. Jestli se někdo rozhodne, že to chce, tak v současné době má jedinou možnost, že to zaplatí v celém rozsahu. A to, co bychom chtěli, je to, že tu poměrnou část -
Velkolepý projekt slibuje podle té interní studie - tady bych vás chtěl, pane ministře, poprosit, zda byste nezvážil, že byste tuto studii uvolnil pro potřeby Poslanecké sněmovny. Pak si musí stáhnout software, který by dokázal vytvořit zprávu o účetní operaci a pak uměl komunikovat s pražskou centrálou Generálního finančního ředitelství. Nejvíce prostoru zaberou informace o provozovně a popis účtenky. Podstatné bude, že finanční úřad zašle kód, kterému se bude říkat fiskální identifikační kód, a to bude potvrzení, že platbu eviduje. Teprve potom může obchodník vydat účtenku a inkasovat peníze a zákazník si může vypít své zvětralé pivo se spadlou pěnou. Návrh počítá s tím, že dojde k poruchám, kdy finanční úřad nedokáže do dvou vteřin odpovědět. Já si myslím, že to bude, bohužel, standardní situace. Ale dlužno říci, že návrh s tím počítá. Pak může obchodník účtenku vydat zákazníkovi a zprávu o tom poslat finančnímu úřadu do 48 hodin s vysvětlením, proč ke zpoždění došlo. Možná že to tak hrozné nebude, protože hospodský v Černýšovicích se na to prostě vykašle a tu restauraci zavře. Nejoriginálnější ovšem bude jakýsi udavačský web pro zákazníky. Nebude se před něj hlásit, když obchodní nevydá účtenku, v takovém případě se samozřejmě počítá s bezprostředním oslovením celníků. Zákazník web použije, pokud nebude obchodníkovi důvěřovat, že účtenku skutečně poslal do centrálního počítače. Navržený postup zavádí v Česku digitalizovanou formu udávání. Zákazník tak má možnost ověřit si, že byla tržba korektně zpracována. Pochvaluje si studie. Dokonce i ta studie tomu říká "digitalizovaná možnost udávání". Pokrok nezastavíš. Když nebude účtenka s těmito kódy uložena v systému, vyžádá si systém automaticky od zákazníka další údaje, především název a adresu provozovny. Pak předá všechna data kontrolnímu oddělení Generálního finančního ředitelství, které označenou provozovnu prověří. Systém nesmí odmítnout kontrolu, zdůrazňuje se ve studii. Svědomitý zákazník bude za odhalení elektronicky pochválen a ujištěn, že se jeho stížnost vyřídí. Přiznám se, že mně jako absolventu základní vojenské služby ještě chybí, že dostane fotografii s ministrem financí před rozvinutou zástavou. To tam není, ale možná, že v rámci druhého čtení se to dá uplatnit jako pozměňovací návrh. A když bude mít štěstí, dostane i odměnu. Vedli jsme tu, kolegyně a kolegové, před chvílí diskusi o prokazování původu majetku, jak to rozvine udavačský potenciál české společnosti. Umíte si představit, jak tohle bude zneužíváno v rámci konkurenčního boje nebo sousedských vztahů? Prostě když já udám, přijde tě generální ředitelství prověřit. To navrhuje Ministerstvo financí Poslanecké sněmovně. Systém zaloguje jeho adresu a datum oznámení. Pokud odešle udání ze svého počítače, v případě potřeby ho mohou úředníci odhalit. Předpokládejme tedy, že naši udavači nás budou čas od času navštěvovat, aby to mohli poslat z našeho počítače, ne ze svého, aby nemohli být odhaleni. Vláda s tím návrhem mimořádně spěchá. Ono by to samozřejmě dřív ani nešlo, protože se nestihne schválit potřebná legislativa.
Prosím vás, to je nesmysl. Toto je pouze legalizace, jak to řekli rozumní kolegové, kteří jsou z praxe, kteří vědí, jak to chodí. Stále si myslím, že zdravotnictví není bezplatné. Zde já vidím problém, jak peníze ušetřit. Ale že si budeme moci zcela legálně a zákonně připlatit na něco, co je dražší...
Jenom se obávám toho stažení bodu A6, protože je součástí usnesení výboru, že ho nelze takhle stáhnout. Nemůžeme. To může udělat jedině výbor. Ještě se někdo hlásí do rozpravy? Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. To, co tady teď navrhoval kolega Vyzula, je naprosto zásadní věc. Čili ta věc je zásadní. Jak ji uděláme technicky, je úplně jedno. Vážení poslanci, uvědomte si, že když dneska hovoříme o tom, jestli pacient má právo rozhodnout se o tom, že si na něco připlatí, že si koupí lepší hračku, lepší auto, lepší dovolenou, je to jeho právo. Už jsme tady jednou měli paragraf poslankyně Fischerové, který zablokoval na řadu let, na řadu let zablokoval funkci zdravotnictví. Když v tuto chvíli znovu zablokujeme to, že ten, kdo rozhoduje, je pacient, nikdo jiný, tak prostě děláme něco, co tato Sněmovna nemá dělat. Tato Sněmovna se má starat o své voliče.
Děkuji a prosím s faktickou pana poslance Hegera.
Děkuji za slovo. Jenom aby nevzniklo nějaké podezření. A prosím vás všechny o tento akt. Až po projednání ve výboru, který s tímto souhlasil, se ukázalo, že existují dva právní výklady, které jsou absolutně proti sobě. A druhý výklad právníků, kteří zastupují poskytovatele zdravotních služeb a kteří tvrdí, že pokud tam ta věta bude takto formulovaná, nelze pracovat s kapitací, systémem platby za diagnózu, s balíčkovými cenami a podobně. Proto prosím, abychom byli proti, tento návrh tím formálně stáhneme a bude se o něm jednat dál pro další novelu, která by tu dikci upřesnila tak, aby právníci nebyli v rozporu.
Prostě vám slibuji, že uděláme všechno, abyste to neschválili. Nicméně návrh počítá, že se budou přihlašovat jednotliví podnikatelé, kteří přijímají likviditu.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi a přerušuji 29. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím, ještě pan předseda Stanjura. Dobře.
Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. A to si myslím, že není možné, a neměli bychom v této praxi pokračovat. To je pro nás hlavní.